Návrh zákona stanoví lhůty pro podání žádosti o unijní zápis a žádosti o mezinárodní zápis tak, aby mohly být žádosti včas vyřízeny a aby byla zachována kontinuita ochrany označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky a potraviny vyplývající z dosavadního národního a mezinárodního zápisu. Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás tímto požádat o podporu tomuto materiálu. Návrh zákona je předkládán Poslanecké sněmovně opakovaně, neboť v předchozím volebním období jej Poslanecká sněmovna nestihla včas schválit. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Byl připraven Úřadem průmyslového vlastnictví jako spolugestorem Ministerstva průmyslu a obchodu z důvodu plnění legislativních závazků České republiky, vyplývajících z členství v rámci Evropské unie. Hlavním cílem návrhu je odstranění dvojkolejnosti ochrany označení původu ve prospěch unijní ochrany a zrušení národní ochrany označení původu a zeměpisných označení u zemědělských výrobků a potravin včetně vína a lihovin. Proto uvedeným návrhem dochází ke zrušení národní úpravy ochrany označení původu a zeměpisných označení v případech, kdy je takovému označení nyní poskytována ochrana unijní, a k odstranění nedůvodných rozdílů v kvalitativních požadavcích na parametry národní a unijní ochrany označení původu a zeměpisných označení uvedených výrobků a potravin. Jde například o označení jako je Budějovický Budvar, Žatecký chmel, Pardubický perník nebo Třeboňský kapr. Závěrem své zpravodajské zprávy konstatuji, že předložený návrh je v zájmu českých zemědělců a výrobců potravin, neboť zajistí ochranu jejich výrobků na mezinárodní úrovni. Děkuji za pozornost.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Novák. Prosím, máte slovo.
Evropská unie loni v únoru přistoupila k novému rozšíření Lisabonské dohody Možnost samostatného přístupu má právě i Česká republika, a to je to, co je pro nás dnes důležité. Ochrana označení původu a zeměpisných označení má v Evropě a konkrétně i v Česku dlouhou tradici a buďme rádi, že Česko stále zachovává a bude mít možnost zachovávat své tradice. Šampaňské víno, portské víno, parmská šunka, českobudějovické pivo nebo olomoucké tvarůžky představují jen zlomek nejznámějších příkladů v celkovém počtu stovek až tisíců těchto produktů, jejichž vysoká kvalita, pověst nebo specifické vlastnosti jsou spjaty s určitým místem či regionem. Na rozdíl od ochranné známky může být zeměpisné označení původu uděleno i sdružení držitelů práv, nikoli tedy pouze jednomu subjektu. Držitelé dokonce ani nemají povinnost registrovaný název po čase obnovovat. Zeměpisné názvy jsou chráněny proti napodobování zápisem do veřejného rejstříku a jsou určitou zárukou kvality pro spotřebitele. Nejčastěji se jedná o vína, lihoviny, piva a různé další potraviny. Spadají sem ale i produkty nezemědělské a tady je potřeba připomenout, že máme i české poklady jako český granát nebo vambereckou krajku. Ty však na rozdíl od produktů zemědělského původu nejsou v Evropské unii chráněny evropskou legislativou. V mnohých případech mají tato značení nespornou ekonomickou a kulturní hodnotu, pozitivně přispívají k turistickému ruchu a dodávají produktu unikátní příběh vyhledávaný spotřebiteli. A právě ten dále zvyšuje jejich atraktivitu.
Od 18.10 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Kovářová. Otevírám další bod dnešního jednání, a to je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá Parlamentu České republiky návrh novely zákona o Antarktidě. Návrh zákona je předkládán k projednání opětovně, jelikož proces schvalování návrhu nestihl být dokončen před uplynutím 8. volebního období Poslanecké sněmovny, přičemž nebyl projednán ani v prvním čtení. V roce 2005 byla přijata příloha VI Protokolu, která upravuje odpovědnost za ekologické havárie. Opatření již schválila nadpoloviční většina těchto států. V roce 2009 byla přijata změna přílohy II o ochraně fauny a flóry Antarktidy. Navrhované změny zákona spojené s implementací této přílohy jsou spíše menšího rozsahu. V současné době vedle sebe existuje dvojí režim ohlášení a povolení. Navrhovanou právní úpravou dojde k vytvoření jednotného povolení obdobně, jako je tomu v jiných smluvních státech s konzultativním statusem, jako je například Švédsko nebo Nizozemsko. Tím dojde ke zpřehlednění povolovacího režimu, což umožní lepší orientaci osobám mířícím do Antarktidy a také přispěje k jednoduššímu dohledu nad dodržováním zákona. Současně budou všechny plánované činnosti v Antarktidě podléhat zjišťovacímu procesu EIA a celková zpráva o činnosti expedicí zajistí zlepšení kontroly činností a zvýšení kvality ochrany životního prostředí v Antarktidě. Povinnost přijetí nápravných opatření má při ekologické havárii provozovatel. Tím je fyzická nebo právnická osoba, která organizuje činnosti, jež mají být prováděny v oblasti Smlouvy o Antarktidě. V případě, že by provozovatel nepřijal okamžité a účinné nápravné opatření, příloha VI vyzývá smluvní stranu provozovatele a ostatní smluvní strany, aby tento krok učinily za něj. Smluvní strana, která přijme nápravné opatření za provozovatele, může podat proti tomuto provozovateli žalobu. Pro krytí odpovědnosti vyžaduje každá smluvní strana v souladu s přílohou, aby její provozovatelé udržovali odpovídající pojištění nebo jiné finanční zajištění, jako je například záruka banky. Nově bude Ministerstvo životního prostředí projednávat vydání všech povolení s Ministerstvem zahraničních věcí. Děkuji vám za pozornost a prosím o schválení.
Navrhovaná právní úprava se především týká těchto tří oblastí: za prvé je to odpovědnost za ekologické havárie. Příloha VI o odpovědnosti za průmyslové havárie upravuje ekologické havárie, které se týkají vědeckých a výzkumných programů, cestovního ruchu a všech ostatních vládních i nevládních činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě. V souladu s principem prevence klade důraz na preventivní opatření provozovatelů činností v Antarktidě, které jsou vyžadovány smluvními stranami. Dále také ukládá povinnost provozovatelů vytvořit pohotovostní plán. Zavádí odpovědnost provozovatele za ekologickou havárii a upravuje případné výjimky a omezení této odpovědnosti. Povinnost přijetí nápravných opatření má při ekologické havárii provozovatel. Tím je fyzická nebo právnická osoba, která organizuje činnosti, jež mají být prováděny v oblasti Smlouvy o Antarktidě. Například článek 6 přílohy VI také vymezuje tři případy, kdy provozovatel nepřijme nápravné opatření proti ekologické havárii, která vznikla jeho činností.
Končím obecnou rozpravu.
Česká republika je mezi posledními pěti zeměmi, které ještě neadaptovaly. Pokud si bude podnikatelský subjekt stěžovat na činnost platformy, a takovéto stížnosti podle mých informací už evidujeme, nebude účinný předpis, podle kterého lze postupovat. Mám tady příklady pro srovnání, nebudu to celé opakovat. Takže já z výše uvedených důvodů a vzhledem k nekonfliktnosti tisku žádám o schválení v prvním čtení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás zdravím a budeme pokračovat projednáváním tohoto tisku. Nyní poprosím pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Táži se, zda má pan ministr opět zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? V tomto případě nebyl vznesen žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, a budeme se proto zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Konstatuji, že předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak a nyní bychom přistoupili k hlasování. Kdo je proti? Pánové, ještě budeme hlasovat. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru, proto se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ne, není. A rozhodli jsme tedy o tom, že tento tisk bude přikázán pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Konstatuji, mám zde jedno sdělení, že s náhradní kartou číslo 32 bude hlasovat paní poslankyně Barbora Urbanová. A nyní přistoupíme k projednávání dalšího návrhu zákona, a tím je
Návrhem zákona se stanoví některé pravomoci a povinnosti správních orgánů příslušných k výkonu dozoru nad trhem s výrobky. Určuje se Ústřední styčný úřad, upravuje se spolupráce Ústředního styčného úřadu orgánů dozoru a orgánů
Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami, případně mi prosím oznamte, kdo žádáte o vydání karty náhradní. Nejprve sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně. Poprosím, kdo chcete diskutovat, je naprosto legitimní odejít do předsálí. Děkuji za ztišení. Ale já se nyní optám, zda některý z poslanců, poslankyní chce využít prostor pro návrhy na změnu toho schváleného pořadu? Takže nyní je prostor pro návrhy na změnu již schváleného pořadu 19. schůze.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla poděkovat za včerejší zařazení bodu, který jsme tady společně schválili, a to je předložení strategického dokumentu ohledně zvládnutí uprchlické vlny. Takže včera Poslanecká sněmovna schválila, že tento bod bude zařazen na pořad této schůze, ale Poslanecká sněmovna neschválila, kdy bude ten bod zařazen. Myslím si, že je to velmi důležitý dokument, který jsme měli mít k dispozici již do konce března poté, když se tady schvalovalo prodloužení nouzového stavu o 58 dní, tak pan ministr vnitra Vít Rakušan požádal Poslaneckou sněmovnu, že tuto strategii předloží do 14. dubna. Ale já bych chtěla říct, že to, co předložil pan ministr vnitra jako šéf krizového štábu ohledně řešení uprchlické krize, není strategie. V současné chvíli nemáme a nevíme, co tady bude za dva měsíce, co tady bude za půl roku, co tady bude za rok. O tom je strategie.
Tyto nárůsty nejsou ani zdaleka promítnuté do zvyšujících se prodejních cen na pultě. Tato země, jenom pro informaci, exportovala tyto základní komodity zhruba pro 400 milionů lidí v Evropě, a především v Africe. Toto je umocněno zákazem exportu významného vývozce obilovin Ruska. Na rozdíl od našich západních sousedů zatím téměř nic a chlácholí nás, že je vše v pořádku a že to snad agrobaroni jenom straší. Co s tím lze udělat? V tomto bodě bychom měli probrat několik oblastí. Také bychom měli vědět, kolik naše země čeho vlastně má k dispozici...
Váš čas vypršel, pane poslanče. Děkuji vám. Prosím s přednostním právem.
Jedna mapa nám bude ukazovat, kolik uprchlíků v tuto chvíli v jednotlivých obcích je.
Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.
Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Proč tento bod a tento název takto navrhuji? Mohli jsme postupovat podle stávající legislativy, která byla v té době platná, a domnívám se, že by nám postačovala. Mohli jsme používat cizinecký zákon, mohli jsme používat azylový zákon. Nemáme absolutní přehled o těchto lidech.
Jsem opravdu přesvědčena o tom, že takto důležitou věc a takto zásadní věc je nutné projednat a prodiskutovat na půdě Poslanecké sněmovny, a opravdu v tom dokumentu, který byl v současné chvíli předložen, čteme pouze věty: prověříme, zpracujeme, zmapujeme, vznikne. V tom dokumentu nenajdete jeden termín, nenajdete, kdo je za co zodpovědný.
Prosím, mohla byste upřesnit, pokud dnes, kam?
Ten bod byl včera zařazen s názvem Strategie řešení uprchlické krize a požádala bych, aby byl zařazen jako druhý bod dnešního jednání po třetím čtení.
Já jsem včera měl tu možnost diskutovat se všemi představiteli Asociace krajů a Ministerstvo školství bylo pochváleno za to, jak přehledná data, jak strukturovaná data až po poslední školu Asociace krajů má. Máte mylné informace.
Kdybych chtěl být konfliktní a kdybych chtěl být nekorektní, tak bych řekl, že strategie předchozí vlády, jak bojovat s covidem, spočívala v rychlém střídání ministrů zdravotnictví a že určitě toto není ta dobrá strategie, která by vyřešila uprchlickou krizi. Udělali jsme to, že dneska existuje registr všech lékařů, pediatrů, praktických lékařů, gynekologů a zubařů, existuje indexace jejich volné kapacity. Pojišťovna má nástroje, jak přitlačit na to, aby byla ta kapacita využita pro české pacienty, nejenom pro uprchlíky. Paralelně s uprchlickou krizí řeším to stejné pro české pacienty. Tyto informace dostávají hejtmani pravidelně. A my jsme šli tak daleko, že informujeme do datových schránek jednotlivé starosty.
Nyní zkonstatuji ještě došlé omluvy v mezičase. To by byly došlé omluvy. To aby bylo známo pořadí, a může tedy nyní k návrhu na změnu schváleného pořadu pan poslanec Jaroslav Faltýnek.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu trošku modifikovat ten název a je to Otázka řešení růstu cen potravin. Všichni víme, že dostatek potravin za přijatelnou cenu pro české občany by měl být naše společná hlavní priorita. Při dražších pohonných hmotách lze méně cestovat, při dražším teple se můžeme více obléknout a méně topit, ale potraviny bohužel potřebujeme každý den minimálně jednou. Přesto jsem rád, že se nám díky adresné podpoře podařilo propad zastavit, a dokonce u některých komodit dosáhnout mírného růstu.
Navrhuji, abychom to zvládli v pondělí jako první bod.
Pane poslanče, mám zaznamenaný váš návrh nového bodu. A nyní ještě stručná přihláška pana poslance Jaroslava Faltýnka, kterému předtím vypršel čas.
Já jenom jednu větu, aby zazněl na mikrofon název toho nového bodu - Řešení růstu cen potravin.
Také děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat tak, jak byly návrhy předneseny, a sice zazněly návrhy na několik předřazení a také na některé nové body. Kdybych náhodou něco nečetla úplně přesně, tak prosím, aby se případný poslanec či poslankyně ozvali. Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Tento návrh na pevné zařazení nebyl schválen. Dále je návrh pana poslance Faltýnka na nový bod Řešení růstu ceny potravin. Zahajuji hlasování. Tento návrh také nebyl schválen. Přistoupíme k dalšímu. Opět zahajuji hlasování o novém bodu. Kdo je pro? Tento nový bod schválen nebyl. Dále pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný navrhl na pátek jako první bod pevně zařadit bod 108, sněmovní dokument 646, Časový harmonogram Státního závěrečného účtu. Nyní tedy zahajuji hlasování o tomto pevném zařazení jako pátek druhý bod. Je to harmonogram Státního závěrečného účtu. Tento návrh na pevné zařazení byl schválen. Zahajuji hlasování. Tento bod byl přijat, je pevně zařazeno. Dále budeme hlasovat nový bod paní poslankyně Renaty Oulehlové Situace na úřadech práce. Zahajuji hlasování, nový bod, paní poslankyně Renaty Oulehlové Situace na úřadech práce. Tento bod nebyl schválen, nebyl tedy vůbec zařazen. Tento bod nebyl zařazen. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na pevné zařazení v pátek.
Tím lex Ukrajina ve své podstatě jsme tady úplně otevřeli dveře, lidé nám tady pobíhají sem a tam, neplní naše zákony.
Přesně kategorizované: muži, ženy, děti, otázka toho, zda jsou či nejsou zapsaní ve školských zařízeních a tak dále. Tak já bych moc poprosil, abychom toto zrychlili. Ta jedna tedy předjednaná nebyla, ale je drobná. To je na žádost předsedy rozpočtového výboru, pana předsedy Bernarda. Čili druhé čtení stavebního zákona prosím přeřadit na pátek jako druhý bod.
Děkuji vám, pane předsedo, je to jasné. A nyní s další přihláškou, teď byly dvě stažené, se hlásí paní poslankyně Renata Oulehlová k pořadu schůze. Je tu paní poslankyně v sále? Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásila jsem se s návrhem na zařazení programu Situace na úřadech práce s ohledem na personální a finanční zajištění. Ještě než budu hovořit k tomuto bodu, ráda bych tady reagovala na pana předsedu Výborného. My ta čísla - jsem starostka města Sokolova, možná můj kolega z Ostrova má jiné informace - ale my ta čísla opravdu nemáme. Ale kolik lidí máme ve městě, jak nám migrují po České republice, to neví nikdo. Takže proti tomu já se ohrazuji. Nejen to, ale i se vlastně strašně prodlouží ta doba. Řeší mnoho dalších úkolů, které nikdy řešit nemuseli. Takže prosím, prosím za ty úředníky, postarejte se o ně, přidejte jim finance, protože ti lidé pracují nad rámec, pracují mnohdy opravdu dvanáct hodin, pracují víkendy a jsou nejméně ohodnoceni. A doporučení, které šlo od pana Kalouska - vyházejte 30 % a rozdělte ty peníze, to už byl opravdu výsměch, to už byla ta poslední tečka.
S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím.
A já bych tedy se chtěla vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno. Takže jestli bych mohla velice zdvořile a laskavě poprosit pana premiéra, jestli by se k tomu vyjádřil, byla bych mu velmi vděčná, protože kývají tady všichni naši starostové, primátoři, pan hejtman Vondrák. To bohužel přesně nevíme, protože se třeba nemuseli nahlásit.
Nyní nevnímám přednostní právo a mám přihlášeného opět k pořadu schůze pana poslance Roberta Králíčka. Jsme stále v pořadu schůze.
Dobrý den, vážená paní předsedající, milá vládo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych ho zařadit na pátek 29. dubna jako první bod jednacího dne a pokusím se vás přesvědčit svým odůvodněním, proč by měl být zařazen. Jak jste si jistě všimli, ve veřejném prostoru začala poměrně ostrá diskuse o současných krocích vlády v boji proti dezinformacím. Některé jsou na můj vkus svérázné, některé nás mohou vracet o několik desítek let zpět. A já se domnívám, že by si tento poměrně citlivý bod zasloužil diskusi v parlamentu. Je to bod, o který bych požádal zdvořile zejména pana premiéra, protože tyto věci spadají přímo do jeho kompetencí nebo do kompetencí vlády. A myslím, že tu byla i shoda na zřízení jedné řekl bych pozice na úřadu vlády, která, jak doufám, bude naplněna. Je k tomu potřeba nějaká legislativní úprava, ale věřím, že i s naší podporou by se tato úprava podařila v brzké době prosadit.
Můžete pokračovat, já vám pustím znovu stopky.
Děkuji. Myslím si, že i v této třaskavé době je potřeba, abychom tento zákon schválili. Omlouvám se, tuto větu jsem si nezapamatoval, musel jsem ji přečíst. Je to poměrně klíčová věc. Útoky v kybernetickém prostoru se zvyšují, a proto bych vás podle mě o tento nekonfliktní tisk poprosil zařadit na pátek 29. dubna jako druhý bod. Děkuji vám za pozornost.
Určitě nebudu potřebovat celých pět minut, já jsem tady dlouze hovořil včera a nechci vás zdržovat.